Jaký je akční plán naší vlády k dlouhodobějšímu vyřešení nedostatku léků v našich lékárnách a nemocnicích? Naopak vidíme ministra zdravotnictví a premiéra, kteří před problémem strkají hlavu do písku, kteří tento problém zlehčují, protože mu buď nerozumí, nebo nechtějí rozumět, nebo obojí.
Paní poslankyně, ještě upřesnění, na kdy byste chtěla zařadit ten bod?
Zrušení stavu legislativní nouze a navrhuji to zařadit jako první bod dnešního jednání. Zažili jsme tady debatu právní a tak dále, jestli to je, nebo to není procesní hlasování. Jaké důsledky? To si myslím, že je důležité. To jsou základní to... Mimořádné okolnosti. Pokud byl stav vyhlášen včera, tak bych vycházel, že nějaké mimořádné okolnosti nastaly včera, předevčírem, za poslední týden. Přece nenastaly žádné mimořádné okolnosti. Přece víme, jaké byly odhady České národní banky, Ministerstva financí o inflaci za rok 2023 za leden. To se přece předpovídalo, to není nic mimořádného. Dále se ptám: Jsou ohrožena zásadním způsobem základní práva a svobody občanů? Spíš se obávám, že přijetím toho zákona je ohrožena důvěra občanů vůbec v právní stát. Takže určitě to není ohrožení, bezpečnost státu určitě ohrožena není. A v důvodové zprávě říkáte: "Hrozí hospodářské škody značného rozsahu." Už to tady několikrát padlo. Plnění státu ze zákona, výplata důchodů, není hospodářská škoda. Výplata důchodů není hospodářská škoda. Budou ještě menší škody. Kdy byla uzákoněna? Kdy byl tento způsob valorizace? Nebyla to náhodou Nečasova vláda? Ještě že tam nebyla KDU, protože asi ona byla mimo Sněmovnu, asi by to nikdy nevzniklo.
Děkuji, a protože počet přihlášek už je vyčerpán, tak se jenom zeptám, zda ještě někdo se chce přihlásit s pozměňujícím nebo doplňujícím návrhem k návrhu pořadu schůze? Nikoho nevidím. Tak přistoupíme k hlasování o jednotlivých návrzích v pořadí, v jakém byly podány. Vnímám návrh na odhlášení, tak vás tedy všechny odhlašuji a prosím, abyste se přihlásili svými kartičkami. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 5, přihlášeno 159 poslanců a poslankyň, pro 158, proti nikdo. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?
Děkuji za pozornost.
Děkuji, pane ministře. Děkuji.
Dobrý večer, děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Cíle lze dosáhnout jinak než úpravou zákona.
Díky certifikovaným osivům a sadbě bychom se měli snažit udržet kvalitní a zdravé potraviny produkované na našich polích.
Děkuji, pane poslanče. Dalším přihlášeným je pan poslanec Kott. Já vás ještě chvilku poprosím, pane kolego, ať vydržíte, než dojde k zjednání pořádku. I v pravé části sálu poprosím o ukončení diskusí.
Jenom bych si dovolil doplnit. Druhá část, o které by chtěl mluvit, a možná že zde navážu na kolegu Davida Pražáka.
Ono opravdu už to začíná být všechno za hranou, to jednání vlády Petra Fialy. A nyní ho zdůvodním. Pravděpodobně půjde zejména o zvýšení nejrůznějších daní. Dále chcete zvyšovat pojistné odvody živnostníků, takže chcete zlikvidovat tady živnostníky v České republice. Jenom pro připomenutí - struktura státního rozpočtu nemá absolutně žádný vztah ke konfliktu na Ukrajině, na který vláda tyto kroky svaluje. Dále samozřejmě je potřeba, aby byla přijata skutečná důchodová reforma formou podpory pracujících rodin a porodnosti v pracujících rodinách, a nikoli pouze zvyšování daní a odvodů pro naše občany, zaměstnance, živnostníky, zaměstnavatele, což samozřejmě hnutí SPD odmítá.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych se zde i já vyjádřila k předloženému návrhu novely zákona o veřejných dražbách. Hlavním cílem předloženého návrhu je především harmonizace právní úpravy veřejných dražeb s obecnou úpravou obsaženou v občanském zákoníku. Mezi další cíle tohoto návrhu patří přesnější úprava elektronických dražeb, posílení právní jistoty subjektů dotčených v rámci dražebního procesu a vymahatelnosti zákonem stanovených povinností, zefektivnění dražebního procesu a odstranění nadbytečné administrativní zátěže. Návrh zákona bude koncipován tak, aby bylo možné za porušení podstatných zákonem stanovených povinností udělit sankci v podobě peněžité pokuty. Příjem z těchto pokut je uvažován až ve výši 1 milionu korun ročně do státní pokladny. Pro dražebníky navržená právní úprava bude znamenat především zjednodušení dražebního procesu, odstranění zbytečné administrativní zátěže a snížení nákladů souvisejících s přípravou a realizací dražby. Částečná liberalizace pravidel pro vlastnické, tedy dobrovolné dražby a nové způsoby možné licitace přispějí i k vyššímu zájmu o dražby podle této zákonné úpravy, což se mimo jiné pozitivně promítne i do příjmů dražebníků, potažmo také do příjmu státu z odvodů této skupiny podnikatelů. Nová zákonná úprava zároveň rozšíří okruh osob, které mohou podat k soudu návrh na vyslovení neplatnosti smlouvy uzavřené příklepem. Za stávající úpravy to byl velmi striktně vymezený okruh osob, které splňovaly zákonem stanovené podmínky, a do jisté míry limitující. SPD obecně podporuje snižování administrativní zátěže a zvyšování právní jistoty pro podnikatele i občany, proto tento návrh podpoříme. Děkuji za pozornost.
Další v pořadí je přihlášena paní místopředsedkyně Dostálová.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Pak dochází i k opravě několika legislativně technických chyb, například nedůsledného užívání legislativní zkratky centrální evidence, a k posunu data účinnosti. Možná bych tady ještě skutečně vypíchla, co je vlastně předmětem té právní úpravy. První je tedy nesoulad s občanským zákoníkem. Tam jde o to, že je odlišný způsob nabytí vlastnického práva v dražbě podle stávajícího zákona a podle občanského zákoníku, takže to se samozřejmě musí dát do souladu. Dále tam je nedostatečná úprava dražeb prováděná elektronicky. Ta úprava je v současné době v zákoně velmi kusá a je provedena pouze ve vyhlášce, takže to se nově dává také do nového zákona o veřejných dražbách. Pro dražebníky bude navržená právní úprava znamenat především zjednodušení dražebního procesu, odstranění zbytečné administrativní zátěže a snížení nákladů souvisejících s přípravou a realizací veřejné dražby. Návrh bude mít na územní samosprávné celky, což jsou dražebníci přímo ze zákona, návrh bude mít pozitivní dopady jako na soukromé dražebníky neboli podnikatele, podnikatelský sektor. Nová právní úprava počítá se vznikem Centrální evidence veřejných dražeb, kterou bude spravovat Ministerstvo pro místní rozvoj. O nákladech na vytvoření tohoto systému už tady hovořila paní zpravodajka. Příjem z pokut je uvažován ve výši 1 milionu korun ročně. Celkové přínosy soukromého sektoru spočívající zejména v úpravě zveřejňování dražebních dokumentů, zrušení povinnosti odhadu ceny předmětu veřejné dražby a prohlídek u veřejných dražeb na návrh vlastníka, úpravě doručování a v některých případech zrušení požadavků na úřední ověření podpisů představující v absolutních číslech přínosy ve výši zhruba 28 milionů ročně. Jedná se například o povinnost být pojištěn pro případ vzniku odpovědnosti za škodu nebo uvedení elektronických dražebních systémů do souladu se zákonem a prováděcí vyhláškou. Splnění těchto povinností bude představovat náklady, které jsou odhadovány ve výši zhruba 7 milionů jednorázově a pak zhruba 2 miliony korun ročně.
Děkuju pěkně, to byl zatím poslední přihlášený do obecné rozpravy. Není tomu tak, končím tedy obecnou rozpravu k tomuto bodu. Ano, děkuji, pane ministře. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavně-právnímu výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Pokud tomu tak není, přistoupíme k hlasování. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takový návrh usnesení? Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání ústavně-právnímu výboru jako garančnímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru, popřípadě výborům k projednání?
Ano, ještě pan předseda Benda, prosím.
K tomuto sporu jsem připraven se vrátit na nějakém grémiu. Nebavíme se o situaci, kdy jsme v rozpravě. Ten návrh byl jednou prohlášen za nehlasovatelný a zůstává nehlasovatelný trvale.
Tento návrh se může vznést v případě, kdy na pořadu schůze je zařazen ten bod, s kterým legislativní nouze souvisí, což není tento případ. Také jsme se shodli - a teď mi promiňte ten výraz - vybruslili jsme z toho tím, že jsme nechali hlasovat o námitce proti postupu předsedajícího. A já jsem toto považovala, a myslím, že i ostatní kolegové byli svědky toho, že je to vyřízeno a budeme tento postup, nebo vy budete tento postup opakovat až na schůzi, kdy bude zákon o valorizaci důchodů zařazen na program a budete jednat o legislativní nouzi.
Já už vás nebudu trápit, protože si myslím, že se musíme posunout dál. Jsou tady důležitější věci, ať se nekočkujeme. Řekla jste, promiňte, že ona nemá právo to vznést, protože nemá přednostní právo. Teď jste to narovnala.
Chci se na tomto místě bavit o dopadech zvýšených odvodů do sociálního systému a dalšího znevýhodňování podnikajících fyzických osob v České republice. Jde o další balonek, který nedávno vypustila Fialova vláda. Děkuji za vaši toleranci, kolegové, i vám kolegyně. Tento růst navrhuje ministr práce a sociálních věcí za KDU-ČSL pan Marian Jurečka. Vychází přitom z deset let starého průzkumu, ve kterém vyšlo, že průměrný zaměstnanec platí v součtu o třetinu vyšší daně a odvody než průměrný živnostník. A protože tu máme vládu analytiků a ekonomů, tak si řekli: Dobře, tak jim to, těm živnostníkům, prostě o třetinu zvedneme. A když jako vláda narazíme, tak se budeme tvářit, že jsme jen tak debatovali a vysílali signály. Je to však jejich rozhodnutí, ne vaše. Ve státním rozpočtu by chyběly jejich peníze a oni by stáli na úřadech práce s nataženou dlaní. A tak se více jak třicet let po sametové revoluci díky ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Pirátům a STANu staneme rádoby rozvinutou socialistickou zemí, kde jsou všichni státní zaměstnanci a naše životy řídí strana. Teda pardon, pětistrana. Vláda našeho státu začala po posledních volbách systematicky ničit životy občanů České republiky a nyní přechází na živnostníky. Ostatně i schůze Poslanecké sněmovny se obsahově zdrcly na snahu vlády občany oloupit za bílého dne s úsměvem a mávátkem v ruce, slibujíc lepší zítřky.
Konec citace ze stanoviska legislativního odboru. Takže považovala jsem za důležité, protože je to tady častokrát skloňováno, tady tyto souvislosti tady říci. V minulém volebním období se zavedla praxe, tedy za pana předsedy Vondráčka, za vlády Andreje Babiše, že zdůvodnění stavu legislativní nouze se nachází v důvodové zprávě samotného návrhu zákona. To znamená, pokračujeme ve stejné praxi, která byla v minulém volebním období za vlády hnutí ANO nastolena. To jenom k tomu, jak to probíhá. Děkuji za pozornost.
Děkuji, paní předsedkyně. Kolegyně, kolegové, vítám vás a přebírám řízení schůze. Budeme pokračovat v jednání. S přednostním právem se přihlásila paní předsedkyně Schillerová.
Vy to můžete komentovat slovy, paní předsedkyně, prostřednictvím paní místopředsedkyně, že tam nebyly naplněny podmínky, a já nevidím naplnění podmínek pro stav legislativní nouze. Ne, já to chci poměřovat tou skutečností. Tehdy tady byl prostě nebezpečný virus. My jsme nevěděli, jak se zachová, co bude dělat, celý svět to řešil, a potřebovali jsme rychle řešit buď nějaká opatření, se kterými neměl nikdo zkušenost - nevymlouvám se, nefňukám, potřebovali jsme řešit rychlou pomoc, třeba pro živnostníky, kterým se zavřely provozy. Prostě tady byly důvody a nakonec Sněmovna a tehdejší opozice také - neříkám, že vždy - ale také nás podpořila, což samozřejmě mělo i potom větší sílu, kdyby ta věc doputovala k Ústavnímu soudu, protože tam byla podpořena ústavní většinou. My jsme si toho byli vždycky vědomi, proto jsme se i snažili s vámi o tom debatovat. To neslyším. Tady je autoritativnost, tady je prostě arogance, argumentace typu - řekne pan ministr Jurečka: No, co nám zbývá, když opozice zavetuje zkrácení lhůt? My musíme jít ve stavu legislativní nouze. To přece není možné! Žádný z těchto důvodů není naplněn a já poslouchám pečlivě i v médiích vyjádření různých ústavních právníků. Nechci pokračovat v trendu nastoleném současnou vládou, kdy bylo právo obcházeno a zároveň s tím nález Ústavního soudu, který podmínky vyhlášení legislativní nouze jasně vymezil. Konec citace vašeho tweetu. Kde se stal ten posun? Okamžikem, kdy jste usedla na to nejvyšší místo ve Sněmovně? Protože já si myslím, že měřit by se mělo v každé chvíli, v každý moment pořád stejně, a hlavně pořád podle práva.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, budeme pokračovat v našem jednání. Podle mne je tento návrh, který přednesla paní předsedkyně Schillerová, nehlasovatelný. Je to také v souladu se stanoviskem legislativy, a jak jsme slyšeli, i dle poslaneckých zvyklostí. Paní předsedkyně se hlásí. Prosím, máte slovo.
Takže prosím, žádám, aby toto bylo odhlasováno.
Zagonguji a přivolám kolegy a kolegyně z předsálí. Zaznamenala jsem žádost o odhlášení. Ptám se, kdo je pro? Návrh byl zamítnut. Budeme tedy pokračovat v jednání. Prosím, máte slovo.
Já si myslím, že Evropská unie po vás osobně, prostřednictvím paní předsedající, nechce, abyste se cítil tak či onak, pouze zjednodušujícím způsobem primární evropská legislativa definuje evropské občanství jako občanství kohokoliv z členských států Evropské unie. Je to jenom zjednodušující terminus technicus, který vás, pane poslanče Kotene, rozhodně nezavazuje k tomu, abyste o sobě kdekoliv říkal, že jste Evropanem. Chápu, že by vás to bolelo - mě osobně nikoliv, ale je to skutečně terminus technicus.
Děkuji za dodržení času a poslední s faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Lang. Pane poslanče, vaše dvě minuty, prosím.
Děkuji, paní předsedající. Za to bych chtěl poděkovat a myslím si, že je to opravdu tisk, který by neměl být konfliktní. Nechci to nějak natahovat a myslím si, že bychom to mohli propustit úplně v klidu do dalšího čtení.
Děkuji, a protože do obecné rozpravy se už nikdo nehlásí, obecnou rozpravu končím. Děkuji. Vzhledem k tomu, že napadl ani návrh na vrácení nebo zamítnutí předloženého návrhu, budeme se nyní zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Zaznamenala jsem zájem o odhlášení, tak jsem vás všechny odhlásila. Zagonguji, aby se dostavili všichni kolegové. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Kdo je proti? Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro bezpečnost jako výboru garančnímu. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru nebo výborům k projednání? Nikoho nevidím. Ještě jednou se zeptám - to zkrácení lhůty bylo navrženo, pane zpravodaji... na 30 dnů. Takže já zahajuji hlasování. Kdo je pro? Otevírám další bod, kterým je
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, přicházím s návrhem zákona o kompenzaci zohledňující dopady pandemie covid-19, zkráceně kompenzačním zákonem. Je to zákon, který již dvakrát prošel touto Poslaneckou sněmovnou. Já si stručně dovolím uvést návrh tohoto zákona. To jsou ale předběžná data, my budeme mít plná data až někdy v druhé polovině roku. I z toho důvodu je potřeba, abychom byli potenciálně připraveni využít tento zákon k vydání kompenzační vyhlášky, byť bychom si mohli myslet, že to nebude potřeba, ale je potřeba být připraven.
Máte slovo, prosím.
Děkuji vám. Můj název bodu je Zneužití legislativního stavu nouze. Já si myslím, že to není nadužívání, omlouvám se, paní předsedkyně, ale rovnou zneužití. Já totiž jsem si přečetla to odůvodnění, proč má být legislativní stav nouze. Víte, vážené dámy a pánové, proč? Mimochodem legislativní stav nouze už platí. Odůvodnění je, že by vznikly značné hospodářské škody. Tak já nevím. Pokud by důchodci neexistovali, nebyly by hospodářské škody? Jak tomu mám rozumět? Vy důchody nazýváte hospodářskou škodou? Opravdu se domníváte, že toto obstojí případně u soudu? Chtěla bych vám jen připomenout, že se hodně mýlíte, pokud se domníváte, že všichni důchodci mají krásné důchody v průměrné výši, jaká je, že valorizace jsou zlo. Udělejte si statistiku výše důchodů přestárlých důchodců. A vy říkáte, že způsobují státu hospodářské škody, když jim náhodou přidáte zákonem stanovenou valorizaci.